Znova opakuji, nebude se měnit vyhláška. Nebyly zaznamenány žádné problémy.
Také děkuji. Prosím.
Takže děkuji za tento příslib.
Nicméně já jsem se pohybovala 25 let ve Finanční správě a úplně přesně vím, jak to vzniklo. Přesně vím. Řekla jim, udělejte si optimalizaci, dejte mi statistiky, jak to vidíte. Je to celá republika. Běžely honem za starostou, aby si mu postěžovaly. Anebo ho potkaly na návsi. Já jsem také z malé jihomoravské vesnice. Věřte, že nic není na stole. A až to na stole bude, tak o tom všichni kompetentní budou vědět.
A nyní bude interpelovat paní poslankyně Krutáková pana ministra Brabce ve věci rtuti v ovzduší.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přibližně před týdnem se na serveru aktualne.cz
Pan poslanec Martin Jiránek se omlouvá dnes mezi 16.32 až 18 hodin z důvodu jednání.
A ještě jsem se jenom chtěla zeptat, to znamená, že žádnou velkou studii tedy nechystáte, tím, že jste odpověděl, že máme nějaké dílčí, takže se nechystáte na nějakou komplexní?
Tam určitě samozřejmě to má negativní dopad na populaci hmyzu. A myslím si, že důležité je spíš to, co s tím budeme dělat, než že zkonstatujeme, že nám chcípla koza, s odpuštěním, podobně jako v Německu.
Děkuji. Já si myslím, že trochu pohybu v ní neškodí. Nicméně mě by zajímala jiná věc a to je otázka jmenování nového generálního ředitele Pavola Kováčika. Také nemám nic proti tomu jménu a proti tomu pánovi. Ale bylo to bez výběrového řízení a to mě tedy překvapilo. Já si myslím, že tady slyším neustále boj za transparentnost, výběrová řízení. Tady nic, tady se vybral člověk, o kterém tedy já nic nevím. Takže pane ministře, můžete nám to zdůvodnit podrobně a lépe, když jste to řekl médiím?
Děkuji.
Jaké je tedy stanovisko Ministerstva životního prostředí k pasivní sanaci lagun Ostramo?
To je klasické zmatení pojmů tohleto.
Jako první mi dovolte mezi námi přivítat nového ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Dále bych vás seznámil s omluvenkami, které mi dorazily před začátkem této části schůze. To byly omluvenky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Pardon, prosím.
Vážený pane premiére, prezident Zeman opět nepovýšil ředitele Bezpečnostní informační služby pana plukovníka Michala Koudelku. Jak vláda sama zdůvodňovala toto povýšení, tak pan plukovník Koudelka je člověk s vysokými profesními i osobními kvalitami. BIS pod jeho vedením dosahuje velmi dobrých výsledků, a dokonce při vaší cestě do USA byl pan plukovník oceněn v sídle CIA za vynikající zahraniční spolupráci. Vážený pane premiére, jak hodnotíte, že prezident Zeman opět jen tak přešel jmenování pana ředitele Koudelky? Co se s tím slibem stalo? Jaké budou vaše další kroky ve věci povýšení pana plukovníka Koudelky? Neporušuje prezident Zeman tím, že návrhy na povýšení plukovníka Koudelky ignoruje, své povinnosti? Co svou nečinností prezident sděluje? Děkuji za odpověď.
Jako další by měl vystoupit se svou interpelací na předsedu vlády pan poslanec Kolářík, kterého tady ovšem nevidím, takže jeho interpelace propadá. A prosím pana poslance Výborného, který bude interpelovat ve věci dofinancování sociálních služeb.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, ve středu 27. března 2019 tato Sněmovna projednávala bod Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb. Chci se vás zeptat, zda tedy vláda tato jednání zahájila, případně s jakým výsledkem, protože o tom není veřejnosti ani nám zákonodárcům nic známo. Děkuji za vaši odpověď.
Děkuji. Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, v minulých týdnech bylo pracovníkům některých územních pracovišť finančních úřadů sděleno, že jejich pracoviště má být zrušeno. V Plzeňském kraji se to týká například Sušice, Stříbra a Kralovic. Jistě se to ale netýká jenom a pouze Plzeňského kraje, ale i dalších krajů. Pracovníci těchto úřadů v Plzeňském kraji mají přejít pod jiné. Mají přejít do Klatov, Tachova a do Plzně. V uvedených městech mají být zřízeny jakési podatelny, kam podle informací mají na dva dny, na několik hodin, dojíždět dva pracovníci finančního úřadu. Bohužel s obcemi zatím nikdo oficiálně nejednal. Pane premiére, státní správa se stává pro obyvatele menších obcí a měst stále méně dostupnou. Z pověřených obcí totiž mizí úřady, za kterými lidé musí dojíždět do větších center. Pak se nemůžeme divit, že se venkov vylidňuje. Plánovaným zrušením pracovišť finančních úřadů dojde k omezení dostupnosti služeb. Především starší lidé samozřejmě mají s tím problém. Prostě osobní přítomnost na pobočce finančního úřadu je často velice nezbytná. Já bych chtěl apelovat na vás, pane premiére, aby bylo rušení poboček finančních úřadů, tedy územních pracovišť, přehodnoceno a aby se nerealizovalo.
Děkuji za přesné dodržení času.
Uzavřením plánovací smlouvy bude v územním plánu možné podmínit i povolení stavby, pokud budou plnění v ní nárokovaná vyvolaná záměrem stavebníka. Zákon dále po vzoru některých zahraničních právních úprav stanoví obecné pravidlo, že plnění sjednané v plánovací smlouvě musí být přiměřené ve vztahu k okolnostem a podmínkám konkrétního záměru.
Prosím.
tam to bude vždycky o tu hierarchii výše.
Děkuji.
Vážená paní ministryně, s nabytím účinnosti poslední novely zákona o DPH došlo k úpravám ustanovení o obratu a ekonomické činnosti. Dle mých informací začala Finanční správa tuto změnu vykládat tak, že při prodeji obecního majetku, například obecních pozemků, pokud se cena vyšplhá nad 1 milion korun, tak by se obce automaticky staly plátci DPH. Nejde o soukromé podnikání, jde o činnost ve veřejném zájmu, navíc se nejedná o činnost pravidelnou.
Tato hranice je a musí být platná pro všechny osoby povinné k dani bez rozdílu, tedy i pro obce, pokud jsou osobami povinnými k dani. Vymezení dodání, které se započítává do limitu pro registraci, to znamená jednorázový prodej nemovitosti, na což jste se ptala, kterou obec využívala k výkonu nebo ekonomické činnosti, nevstupuje do obratu. Účelem je zamezení zkreslování velikosti obratu například pro účely registrace nebo zrušení registrace DPH. Ještě si dovoluji připojit příklady z činnosti obcí. V případě obcí a dalších veřejnoprávních subjektů do obratu samozřejmě nevstupuje ani prodej majetku, který sloužil výhradně k výkonu veřejné správy. V praxi to může znamenat, že prodá-li obec jednorázově část obecního úřadu, les, který například vlastnila deset let nebo pole...
Já jsem se obrátil na paní ministryni s dotazy, které se týkají třetího pilíře penzijního systému. Myslím si, že ta interpelace není nijak ideologicky zabarvená. No, já si myslím, že to pravda není, že by bylo lepším respondentem. Díky tomu, že paní ministryně sama aktivně v lednu navrhla povinný třetí pilíř, tak si myslím, že je prostor, abychom debatovali, zda tento návrh rozumný je, nebo není, co by přinesl, v čem by pomohl, v čem by uškodil. To znamená, není pravda, že jsem se měl obrátit na Ministerstvo financí. Ale opravdu musím ocenit ten úřednický jazyk: "V personálním složení mnou založené komise pro spravedlivé důchody, ve které mimochodem zasedl i člen vašeho poslaneckého klubu, jsou zastoupeni zástupci Ministerstva financí, čímž je zajištěna případná těsná kooperace mezi oběma resorty v otázkách, které překračují působnost Ministerstva práce a sociálních věcí. A to je vlastně všechno, co v té odpovědi je. Já na to ještě žádný názor nemám, nechci předjímat výsledky komise, ale budete včas informován, pokud komise k nějakým výsledkům dojde. Ptal jsem se paní ministryně, jaká opatření chce uskutečnit a provést k tomu, aby význam doplňkového penzijního spoření vzrostl. Rovněž jsem připojit tabulky, ve kterých ukazuji absolutní závislost českých penzistů na průběžném pilíři. My jsme minule u nějakého jiného bodu začali vést debatu s paní ministryní, co to jsou ty spravedlivé důchody. Dostalo se mi pár odpovědí, s některými, aspoň s nadpisy těch problémů, jsem určitě souhlasil, že to je věc, kterou řešit musíme. A k tomu žádné opatření kromě toho jediného, které v lednu paní ministryně navrhla, možná jenom v rozhovoru, možná žádnou legislativní iniciativu v tom nepodnikla, možná žádná politická jednání v tom nepodnikla - zavést povinný třetí pilíř. Tak přijde mi to opravdu úsměvné. Můžeme tomu říkat druhý nebo třetí, ale pokud někdo navrhne povinný třetí pilíř, tak je to v zásadě povinný druhý pilíř. Pokud ne, jaké jiné nástroje chce použít k tomu, aby spoření na penzi bylo více atraktivní. To je bezesporu pravda už dnes. Pokud se podíváte na střední třídu nebo na vyšší střední třídu - nemluvím o těch nejbohatších, těm je nějaký státní důchod úplně jedno, ti ho prostě nepotřebují - ale ti, kteří poctivě pracují, poctivě platí daně a poctivě platí sociální pojištění neboli sociální daň, to znamená, dneska financují průběžný pilíř penzijního systému, tak těm skutečně hrozí velký propad životní úrovně a velký propad příjmů. Měli bychom najít řešení, které bude mít silnou politickou podporu, to znamená větší podporu než momentální vládní většina vůči momentální menšině v Poslanecké sněmovně. Já jsem očekával, že navrhnete nějaké konkrétní kroky, abychom o nich mohli debatovat i na půdě Poslanecké sněmovny, ne pouze v té komisi pro spravedlivé důchody. Já už jsem minule položil otázku, co považujete za spravedlivé důchody. To je podle mě fakt. Ale potřebovali bychom k tomu statistická data, abychom věděli, zda je to spravedlivé nebo to spravedlivé není. Bez těchto dat, bez těchto analýz to prostě rozhodnout nemůžeme.
Opakovaně bylo zmiňováno, že zdravotním sestrám navýšíte platy, také se mluvilo o výsluhách, hovořilo se také o příspěvku na bydlení.
Připraví se poslanec Jiří Valenta.
Paní ministryně sedí za mými zády v lavici, takže jistě slyšela, co jsem říkal na margo interpelace na pana premiéra. V podstatě to je to samé. Já si pamatuji na rok 2015, kdy byla stejná situace, zdvihla se vlna odporu starostů, ale i poslanců rozpočtového výboru, senátorů i poplatníků, občanů. Paní ministryně, já si myslím, že opravdu je to nešťastná věc.
Prosím paní ministryni o odpověď.
Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já si tu dobu roku 2015 pamatuji. Chtěla bych říci, že k 1. lednu 2020, ale ani k 1. lednu 2021, což jsou pořád ještě období, kam, doufám, že bude sahat moje kompetence, nebude zrušeno žádné územní pracoviště Finanční správy. Musela bych tu vyhlášku podepsat já jako ministryně financí a já ji nepodepíšu. To znamená, všechna územní pracoviště zůstanou tak, jak jsou v té vyhlášce. To tady vyslovuji nahlas, veřejně a za tím si stojím. Tolik legislativní rámec. Je pravda, že daňová správa má novou generální ředitelku od 1. ledna 2019, paní Tatjanu Richterovou.
Děkuji.
Děkuji, paní poslankyně. Takže já vám mohu poskytnout tu odpověď, která odešla.
Děkuji, paní ministryně. Paní Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou.
Vážená paní ministryně, minulý týden jsem na půdě Poslanecké sněmovny uspořádala seminář na téma rekodifikace stavebního práva. Z diskuse vyplynulo mnoho kritických a zásadních připomínek ke stávajícímu záměru Ministerstva pro místní rozvoj. Jedné z nich bych se chtěla věnovat v této interpelaci, a to zrušení stávajícího modelu spojené veřejné správy. Stávající rekodifikace by totiž měla odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím a zavést jeden centralizovaný stavební úřad s detašovanými pracovišti. Osobně se domnívám, že se snažíme zrušit fungující model a nahradit nějakým novým, byť nevíme, jak a jestli tento systém bude fungovat. Přitom mnoho neduhů současného stavebního řízení lze reformovat v rámci stávajícího systému. Vážená paní ministryně, je skutečně nutný takto razantní zásah do fungujícího modelu veřejné správy? Nelze zreformovat a zrychlit stavební řízení ve stávajícím modelu? Jak se na tento návrat de facto okresních úřadů díváte?
Už jsem toho tady hodně řekla v předcházející interpelaci, takže určitě jste to zaznamenala. A druhý problém je právě v tom modelu, to znamená v tom spojeném modelu státní správy a samosprávy. Jenom bych napravila, není to Nejvyšší stavební úřad a detašovaná pracoviště. Je to celá hierarchie úřadů. To znamená, pokud Hradec Králové má problémy, řeší to úřad v Hořicích, kde jsou dva lidé. Prostě nejsou lidi. Další problém je samozřejmě, že neexistuje jednotné a metodické řízení soustavy stavebních úřadů. A máme i problém s prováděním výkonu rozhodnutí. Víte, že já jsem na to reagovala velmi promptně, že jsme vytvořili dotační titul. Tady máte jenom přehled toho, co všechno... Samozřejmě územní plánování zůstane plně v kompetenci obcí. To ani nelze, aby obcím někdo říkal, co kde má stát.
Děkuji.
Myslím, že jsou okamžiky, kdy se neshodneme. Ale samozřejmě řadu okamžiků a argumentů, které zde zazněly, lze vnímat jako oprávněné. Samozřejmě jak jste zmínila, organizace, starostové, obce se bouří.
Tak paní ministryně, máte slovo, prosím.
I přes tento formální nedostatek či omyl se vám pokusím krátce nastínit základní teze dalšího možného vývoje. Několikrát zde byla zmíněna komise pro spravedlivé důchody. Je nicméně evidentní, že oblast finančního zabezpečení ve stáří je nutné řešit komplexně, a uvažovat tedy i o relevantních změnách doplňkových a penzijních schémat. Pokud bude současný doplňkový systém soukromého spoření na stáří v budoucnu posílen, bude to pro průběžně financovaný státní systém určitě dobře, protože bude více působit diverzifikace výhod a nevýhod jednotlivých typů financování. Další aspekt je, že většina spořících si vybírá své úspory jednorázově a ve vyšším důchodovém věku jim tak spoření nepomáhá navýšit příjmy. Ještě bych chtěla dodat, že komise se bude třetím pilířem nebo doplňkovým penzijním spořením zabývat minimálně ve dvou rovinách. Myslím si, že je to přesně ta platforma, kde se nám daří po důkladné analýze, důkladné diskusi se zapojením všech parlamentních politických stran i dalších aktérů, kteří mají do politiky stárnutí a důchodového systému co mluvit, tak se nám daří nalézat řešení, ale to sem pravděpodobně již nepatří. A pevně doufám, že v případných řešeních komise najde shodu. Nebo ještě dovolte, pardon, omlouvám se, poslední poznámka. Já jsem nenavrhovala povinné spoření ve třetím pilíři. Vy toto tvrzení, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, zakládáte na jednom mediálním tvrzení, které bylo nešťastně vytrženo z kontextu.
Tak to byla paní ministryně. Já se táži - ano, pan předseda Zbyněk Stanjura. Jinak nahlásím, že náhradní kartu číslo 13 má poslanec Valenta.
Já bych možná začal o té informovanosti. Já s vámi souhlasím, že je potřeba zvýšit informovanost, ale taky je třeba říkat pravdu a tu jsem od vás zatím nikdy neslyšel. Nic z toho si nespoříte, všechno, co odvedete, je použito na penze stávajících penzistů. A v tom je ten zakopaný pes.
Děkuji za váš dotaz. Poprosím pana ministra o odpověď.
No, my jsme právě při zadání té vaší interpelace si nebyli úplně jisti, čeho se to nakonec bude týkat. Ty koridory přivaděčů jsou stabilizovány v územním plánu a jsou zahrnuty jako veřejně prospěšné stavby. Dle dokumentace EIA bude severní větev přivaděče budována v předstihu před samotnou stavbou D3, aby po jeho trase mohla být vedena doprava při výstavbě dálnice D3 a jižní větve přivaděče. Důvod tohoto postupu a aktuální stav přípravy nám není znám. Tak to asi spíše jenom trošku vytrženo z kontextu.
Je zájem o doplňující otázku. Ano. Prosím, máte slovo.
Já dám doplňující otázku a nechám tady panu ministrovi stupínek, aby si to mohl užít . A chtěla jsem se zeptat. Vypadá to, že tedy bude variantní změna. Bude tam obchvat kolem Jílového, bude ta trasa vypadat trošku jinak, jestli ministerstvo bude dělat novou EIA, nebo jakým způsobem se vyrovná vlastně s těmi změnami. Děkuji.
No to je úplně něco jiného. To je jako neporovnatelné takhle. Jedná se o celou řadu změn směrového a výškového vedení a s tím spojené změny umístění záměru. My vidíme vlastně v celém tom úseku tuto část, která má zhruba pět kilometrů, kde podle názoru našich specialistů skutečně dochází k celé řadě změn . A tam skutečně by podle našeho názoru bylo důležité se na to znovu podívat.
Dalším v pořadí je paní poslankyně Jana Krutáková s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka.
Děkuji za slovo. Denně zde projede přibližně 250 až 300 kamionů a jejich řidiči nemají prostor, kde by si mohli zajít na toaletu, najíst se či vyspat. Na této hranici se pak nacházejí budovy, které jsou ve vlastnictví státu, konkrétně ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel se stát o tyto budovy nestará s péčí dobrého hospodáře a vstup do naší republiky pak působí jako vstup na divoký východ. Kamiony následně stojí naprosto všude, což je možné vidět i po cestě do Prahy, kdy veškerá otevřená odpočívadla a čerpací stanice jsou prakticky plné. Chtěla jsem se vás tedy zeptat, zda plánujete vybudovat nějaké truckparky na jižní Moravě a zda není dle vašeho názoru vhodné je vybudovat právě na tomto místě, kde jsou nevyužité chátrající budovy ve vlastnictví státu. A druhá otázka.